Návrh byl přijat.
Jestli chce můj předřečník teď hučet, tak může. Byla to naše vláda, která je razantně snížila a nechala jednu daň, rovnou daň. Byly to naše vlády, které opakovaně tuto daň snižovaly. Ale dobře, říkáte, že byla někdy možná větší šance než dneska. To je asi pravda. A pro všechny zastánce této daně mám jednoduchý dotaz.
A nyní se tedy dostaneme k přednostnímu slovu pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Úplně stejnou otázku můžu položit u nepřímých daní, zejména u DPH. Upřímně řečeno netrápí mě ani otázka v onom porovnání, jestli se má platit daň z převodu nemovitostí, anebo daň z nabytí nemovitostí. Někdo v tom spatřuje velký rozdíl. Také souhlasím s tím, že je velmi obtížné vyčíslit personální náročnost správy daně z nemovitostí. Na žádném berňáku v republice nenajdete úředníka, který by měl na starosti jenom daň z nabytí nemovitosti. Ti spravují v tomto případě daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí. Určitě to bude znamenat nějaké snížení nákladů správy daně, ale nechtěl bych být v kůži toho, kdo by to měl vyčíslit. Takových daní, prosím pěkně, uvědomme si, platíme spoustu. Daní, které platíme z již zdaněných peněz, je, prosím pěkně, většina než ty, které platíme jenom jednou z nezdaněných peněz.
Když někdo postavil tuto nemovitost, stavitel již odvedl DPH. Kupující si vydělal peníze, již zaplatil daň z příjmu, a teď stát po něm chce daň, kterou hradí z již jednou nabytých peněz. To je první důvod. Druhý důvod. V celé republice, a všichni to vidíme, rostou rapidně ceny nemovitostí za poslední dva roky. K tomu se ještě zpřísňují hypotéky. Ty peníze z ekonomiky nezmizí, ale budou využity jinak, daleko efektivněji v soukromé spotřebě a investicích. Třetí důvod. Jejím zrušením tak nebude nijak ohrožena funkce státu, zatímco spoustě lidem její zrušení ulehčí život. Navíc díky ekonomickému růstu příjem státního rozpočtu z ostatních daní a poplatků se zvyšuje. Čtvrtý důvod. V takovém případě se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. Argumentuje hlavně tím, že daň se jednoduše vybírá. V jejím stanovisku, když si ho ale pořádně přečtete, dámy a pánové, nenajdete ani jednou slovo občan. Oliver Cromwell před 350 lety řekl, že když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý ani majetkem ani životem. A my máme dneska jedinečnou šanci svým hlasováním ukázat, že to v tomto případě neplatí.
Podívejte se, ještě k tomu daň z příjmu z nemovitosti je standardní daňový příjem, nedochází tam k žádným daňovým únikům. Tento standardní daňový příjem se používá v zásadě v celé Evropě. Já za sebe i za zpravodaje navrhuji zamítnout tento zákon v prvním čtení.
Já tady uvedu na pravou míru některá čísla, která se používají. Dále se uvádí, že tím, že se zruší tato daň, dojde k praktické úspoře na výběru této daně. Takže k tomu dle zjištění NKÚ a interního auditu za rok 2014: čistě daň z nabytí nemovitých věcí spravovalo 359 zaměstnanců. Tato daň je významným přísunem do státního rozpočtu a ve zprávě nebylo rozhodně řečeno, jak tuto daň nahradit. Jak říkám, museli bychom se na to podívat jako na komplex daní a říci, jakou formou nahradíme tento výpadek. Z uvedených důvodů nemůžeme souhlasit se zrušením daně z nabytých nemovitostí a navrhujeme zamítnutí předloženého návrhu zákona v prvním čtení.
Takže nevím, jestli ta čísla, která jste tady uváděl, jsou pravdivá.
Druhá poznámka se týká toho, jak zajistit stabilitu českého právního prostředí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dámy a pánové, reakce prostřednictvím vás na pana předsedu Fialu. Já tady slyším mnoho názorů o tom, jak někomu něco určujeme, jak těm lidem přikazujeme. Ne vždycky i mně se to líbí, ale je to otázka názoru a hlavně praxe. Když jsem dělal dlouhá léta v turnusovém prostředí na železnici, tak jsem si nemohl vybrat, jestli mohu pracovat ve svátek, anebo nebudu pracovat ve svátek. Turnus byl svatý. A my jim ho nepřikazujeme, my jim dáváme tuto šanci. A na tuto šanci mají právo všichni občané, kteří nemají povinnost ve vztahu k zákonům, k legislativě a k České republice. A to je pro nás důležité. A jak si ho oslaví, jestli půjdou do lesa, do parku nebo do institucí, které jsou momentálně možné, to znamená, jsou funkční, už záleží pouze na nich. Ale věřte mi, že bych stokrát raději strávil svůj čas s rodinou, s přáteli, kdekoliv jinde než v práci tam, kde jsem pracoval.
My jsme pro zrušení tohoto zákona o prodejní době. Já tento zákon znám ještě z doby, kdy jsem byl senátor před pěti lety, tam se to pan Bublan z ČSSD snažil prosazovat a celý Jenom o volném dni, o svátku si můžeme jít nakoupit levně. A teď si vezměte, že tam je průměrný plat 15 tisíc hrubého. To znamená, ten zákon je polovičatý, nedopracovaný a my máme v názvu svoboda - Svoboda a přímá demokracie - a my bychom rádi nechali na svobodném rozhodnutí občanů, zdali si chtějí přivydělat, nebo ne.
Děkuji tedy.
Ano, vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom velice rychle, o čem se tady bavíme.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, budu upřímný. Patřím k těm, které omezení prodejní doby v několika svátečních dnech v roce nerozzuřilo. Možná je to částečně dáno i tím, že ve svém blízkém okolí mám hned několik zaměstnanců větších obchodů, kteří změnu kvitovali. Přesto náš návrh na zrušení zákazu prodeje o vybraných svátcích podporuji a rád bych vám vysvětlil proč. Také jsem potkal několik soukromníků, nikoliv zástupců řetězců, na které opatření dopadlo a způsobilo jim problémy a snížení tržeb. Stejně jako jiné regulace, tak i tato je nespravedlivá a naprosto nelogická. Třetí věc, kterou chci zmínit, s tímto nahodilým výběrem souvisí. Ptám se: opravdu jsme si jisti, že zákon se zastavil u velkých obchodů a nebude pokračovat zákazy pro další subjekty, ať již vymezené prodejní plochou, nebo typem podnikání? Co a kdo a v jaké svátky přijde příště na řadu? Budou to akvaparky nebo multikina? Omezování prodejní doby pro mě představuje především porušení základních principů a vztahů, na kterých má svobodná společnost fungovat a do kterých stát nemá, co mluvit. Tady si dovolím krátkou vsuvku. Přes všechna slova o ochraně zaměstnanců se nemůžu zbavit dojmu, že pod vášnivou diskuzí doprovázející schvalování této regulace, se skrývala i nevyřčená snaha jejích autorů umravnit současnou komerčně založenou společnost. K tomu mám jediné. Ani mně se nelíbí třeba chování rodičů, kteří s dětmi brouzdají po obchodním centru, místo aby s nimi vyrazili na výlet do přírody, ale i o tom je svoboda.
K paní ministryni bych měla jednu určitou připomínku k tomu, co tady zmiňovala. Dohodlo se prostě ministerstvo na jeho znění. Myslím, že tady nebude velký odpor k takovéto změně zákona. Nepředpokládám, že by tam byla nějaká další komplikace. A co se týče těch obav ohledně jiných problematik, které by snad někteří z nás mohli mít chuť řešit při tom, když se otevře zákoník práce, tak to si také myslím, že bychom se mohli takto, byť to samozřejmě je každého právo následně jakýkoliv pozměňovací návrh předložit, tak se shodnout na tom, že nebudeme této normy zneužívat k tomu, abychom jakoukoliv další problematiku v zákoníku práce otevírali. Děkuji.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Pokud ne, buď to platí pro všechny, nebo pro nikoho. A k paní ministryni. Tak já doporučuji, abychom nedbali na zamítavé stanovisko vlády. Pokud je tam věcný problém, odstraníme ho v průběhu druhého čtení.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych za Piráty jenom chtěla říct, že samozřejmě ten věcný záměr podporujeme. Tolik jednoduché stanovisko za Piráty.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Ten návrh je podáván, stručně řečeno, pro ty, co se tím nezabývají, proto, že v momentě, kdy ten člověk, který nemá zaměstnání, tak se u něj pracuje s fikcí minimální mzdy. S fikcí výše minimální mzdy. Proto to má těch sedm slov, ta změna. Mysleli jsme, že to stihneme. A možná dokonce, že tohle by z toho vypadlo. Takže já vám děkuji za podporu obého.
Já vám děkuji.
Ale musím říci, že tato navržená změna, která byla předložena kolegy poslanci, tak za KSČM je vítána. Bohužel není až tak vychytaná a dořešená.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Pokud chceme zlepšit podmínky práce lidí zaměstnaných například ve velkých řetězcích, bavme se o nich v souvislosti se zákoníkem práce nebo hledejme možnosti ke zlepšení existujících kontrolních mechanismů tak, aby na zaměstnavatele byly kladeny rozumné nároky a ti současně své povinnosti dodržovali. Vážené dámy a pánové, v závěru si dovolím parafrázovat slova těch, kteří se postavili zákonu o omezení prodejní doby s tím, že jde o opatření, které nikomu nepomůže a všem uškodí. Přece jen bych chtěl tento výrok lehce zmírnit. Prosím, nekonejme za každou cenu dobro, o které někteří stojí, ale jiným bohužel zásadně ve stejný čas ubližujeme.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi za jeho vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.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
Co se týká tady tohoto předloženého návrhu, mohu konstatovat, že poslanecký klub KDU-ČSL s tímto návrhem ODS zásadně nesouhlasí a bude hlasovat proti, respektive předpokládám, že podpoříme zamítnutí, které avizovala kolegyně Gajdušková. Neodpustím si tady jednu poznámku hned na začátek. Žasnu nad prioritami ODS. Chtěl jsem to říct přímo Petru Fialovi, kterého si jinak vážím, dlouhá léta se známe. Ale víte, kdyby ODS tady předkládala jako první opravdu palčivé zákony z oblasti zdravotnictví, když je člověk zdravý, tak se s tím nepotýká. Ale víte, jsou mnohá města, kde můžete bloudit sanitkou, aniž byste věděli, jestli přijedete do té své nemocnice, nebo jestli vás vezme až třetí. KDU-ČSL regulaci prodejní doby o státních a ostatních svátcích vnímá jako kultivující opatření, které je v různé míře běžné ve většině zemí západní Evropy, ale v současnosti také v mnoha dalších evropských zemích. Můžeme se podívat k sousedům na Slovensko, kde to hodně zpřísnili, a také třeba do sousedního Polska. Mnohde se to opatření regulace týká také sobot a nedělí. Tady o sobotách a nedělích nepadá ani slovo, zdůrazňuji. Žádné zatím. Tady opatrně prosím vás. Všichni se velmi rádi, když se nám to hodí, hlásíme k Baťovi, který nás tolik proslavil po světě. A také jsem si nevšiml toho, že by někdo nějak zásadně snad sděloval někomu, co má dělat. To jsou zase takové umělé vycpávky, že někdo někomu radí. To tedy velmi zdůrazňuji. V tom jsem s nimi zajedno, že je zde určitá nepřehlednost, proč se to týká jenom vybraných svátků. Sice jsme tady měli odpověď paní kolegyně Gajdůškové, ale i mně to vadilo a kritizoval jsem to. A já tomu chci jít naproti tím, že přicházím s novelou tohoto zákona. Je to velmi jednoduchá úprava tak, aby se tady to omezení prodejní doby týkalo nikoli vybraných státních svátků, ale všech státních svátků. A nebyly to desítky lidí, ale tisíce respondentů. Tak výsledek byl, že to občanům nevadí. Co se týká mudrování nad plochou, tady se mnohdy dovoláváme Velké Británie, Německa, Rakouska. Je to dobře, že se dovoláváme, protože stále jsou hodně před námi. Čili není to něco nenormálního. A to nám nevadí. Takže někde regulace vadí a někde nevadí.
Takže on je na úřadu práce, kde mu strhávají minimální mzdu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Ptám se pro jistotu ještě jednou... není zájem. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova v podrobné rozpravě? Kdo je proti? Otevírám další bod, kterým je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.
Prosím, pane předsedo.
A omlouvám se za to.
Dobře, zazněl procedurální návrh na to, abychom jednali po 19. hodině a projednali tento bod. Já myslím, že návrh je srozumitelný, můžeme o něm hlasovat. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat a dokončíme tento bod po 19. hodině. Přečtu vám ještě přišlé omluvy. Omlouvá se pan poslanec Španěl do konce dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan místopředseda Okamura z osobních důvodů do konce jednacího dne. Není přihlášen. Takže budeme pokračovat v řádných přihláškách do obecné rozpravy.
Dámy a pánové, já si dovolím přednést postoj Pirátů k tomuto návrhu. My jsme v době zavádění EET velmi kritizovali Ministerstvo financí, jak slibovalo věci, které následně nesplnilo. Na řadu těch problémů, které reflektoval Ústavní soud, jsme my dopředu upozorňovali. Upozorňovali jsme na ty nesmysly ohledně e-shopů, ohledně plateb kartou a dalších. Dneska existují třeba v Praze obchody, které jediný způsob platby, co akceptují, je bankovní převod. Teď věcně k tomu dnešnímu návrhu. Zajímá nás, kolik tyto náklady můžou státu přinést, respektive kolik nás to může stát všechny. Případně jestli ten systém má potenciál nějaké takové funkcionality přivést, například zjednodušit daňové přiznání ve chvíli, kdy máte EET.
Takže je vyloučeno, abychom to tímto způsobem projednávali. Dalším přihlášeným a posledním zatím přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jurečka.
Když tehdy jsme byli ještě součástí vládní koalice, tak především náš předseda Pavel Bělobrádek v mnoha dopisech oficiálně upozorňoval tehdejšího ministra financí pana Babiše na to, že tento zákon má mnoho nedokonalostí, v mnoha případech není domyšlena jeho aplikace, bude znamenat problémy. Už tehdy jsme zmiňovali právě onu třetí a čtvrtou vlnu. A bohužel tehdy jsme podlehli slibu, že v Poslanecké sněmovně, případně v Senátu tyto detaily budou napraveny a stane se z toho kvalitnější zákon, než v jaké podobě to opouštělo vládu. Budeme v druhém čtení chtít uplatnit pozměňovací návrhy. Nechceme čekat na to, až Ministerstvo financí přijde se svou úpravou, protože ta může trvat také mnoho měsíců. Takže proto budeme dneska podporovat to, aby tento zákon šel dále prvním a druhým čtením. Například jsme jasně říkali, že pro neplátce DPH bychom chtěli, aby se povinnost EET nevztahovala. Přesto po těchto podnikatelích chceme, aby EET měli. Takže tyto věci a ještě některé další, o kterých už se dneska objektivně ví, bychom chtěli napravit v této zákonné normě.
Také neobstojí debata, že by obchody musely propouštět, protože těch sedm dnů mají zavřeno. Naopak zaměstnanci v obchodech chybí. Kolegyně a kolegové, myslím, že platí to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A tou svobodou myslím svobodu zaměstnanců. A na závěr snad ještě jedna poznámka. Znovu opakuji svůj návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona a zachování situace tak, jak v této chvíli platí.

Děkuji paní poslankyni Gajdůškové.
Musím tady prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegyni Gajdůškovou. My jsme tu diskusi absolvovali před dvěma lety v Senátu, kdy ona také argumentovala tím, že chodí a mluví s prodavači. Dala jsem si také tu práci, že jsem i teď, než jsme to projednávali tady, právě kolem svátků hovořila s prodavači v nejmenovaných řetězcích. Takže já bych moc prosila, abyste tento zákon podpořili a propustili do dalšího čtení.
Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Brázdila. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.